Omezení okruhu případů, kdy bude možné sjednat licenční odměnu v podobě jednorázové paušální platby. Stanovisko garančního výboru: neutrální.
Tím jsme se tedy vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, je to tak, pane zpravodaji? Děkuji, a měli bychom hlasovat návrh zákona jako celek. Mám tady faktickou pana poslance Cogana, ale to bude omyl, protože jsme mimo rozpravu. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Předám řízení schůze.
Přeji pěkné dopoledne a otevírám bod číslo Poprosím tedy, kdo je pověřen zastupováním pana ministra spravedlnosti? Výborně, pan vicepremiér Bartoš, a také poprosím pana zpravodaje. A nyní se táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Vážené dámy, vážení pánové Ministerstvo spravedlnosti, které zde dnes zastupuji, vyhotovilo v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2020 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. a)
Je to příslušnost k rozhodování o znalečném a tlumočném, úprava odborného konzultanta. Stanovisko výboru je souhlasné.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?
Děkuji. Stanovisko výboru je souhlasné.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl přijat.
Děkuji. Stanovisko výboru je souhlasné.
Já jsem zahájila hlasování o tomto návrhu. Návrh byl přijat. Prosím.
Děkuji. Týkají se požadavku na potvrzení evropského vyšetřovacího příkazu soudcem u úkonů, které vnitrostátně povoluje soudce. Stanovisko výboru je souhlasné.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Prosím.
Stanovisko výboru je souhlasné.
Zahájila jsem hlasování. Návrh byl přijat. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. A otevírám bod číslo Má, takže prosím.
Já vám děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Naopak které jsou ty tři nejdůležitější navrhované změny v té transpozici: je to povinnost měsíčního informování o spotřebě, povinnost poskytnout vyúčtování a informace o spotřebě poskytovateli energetických služeb a výslovné stanovení důsledků vad vyúčtování na splatnost nedoplatku. Asi nejvíce probíraným ustanovením návrhu je právě ustanovení stanovující povinnost měsíčního informování o spotřebě. Opět bych zdůraznil: tato povinnost nastává pouze v případě, že jsou v domě instalovaná dálkově odečitatelná měřidla. Já se k tomu pak ještě trochu vrátím. Pokud instalována nejsou, žádná takováto povinnost nevzniká. Tam je ten cyklus zhruba asi pětiletý, pokud se nepletu, kdy dochází k výměně měřidel, pak již se ze zákona mají vlastně instalovat tato dálkově odečitatelná měřidla, nicméně tato transpozice toto nezavádí, pouze s tím počítá.
Připomínám, že jsme v obecné rozpravě, a jako první se přihlásil pan Robert Stržínek.

Podvýbor pro eGovernment minulý týden projednal sněmovní tisk 287 a k němu přiložené pozměňovací návrhy z pera ministerstva, kterých je v tuto chvíli již devět.

Důležitým tématem je měnící se pozice NAKITu a možnost či spíše nemožnost in-house zadávání zakázek v rámci rezortu Ministerstva vnitra.

Z odborné debaty byla vyřazena Hospodářská komora, Svaz průmyslu a obchodu a své výhrady také jasně formulovala ICT unie.

Předmětem diskuse je také pozice ředitele DIA.

ICT unie vyjadřuje obavu, že přijetí tohoto zákona může ohrozit fungování českého eGovernmentu. Velké obavy jsou také z dopadu tohoto zákona na realizaci již probíhajících projektů eGovernmentu a dalších ICT projektů v České republice. Představený koncept tak může v důsledku znamenat vznik řady kompetenčních sporů a chaos při realizaci mnoha digitalizačních projektů financovaných z Národního plánu obnovy s ohrožením jejich čerpání. Nevyjasněny jsou kompetence mezi agenturou, NAKITem, Cendisem, SPCSS, tedy Státní pokladnou Centrem sdělených služeb, Správou základních registrů, Radou vlády pro informační společnost a Ministerstvem vnitra.

Tolik z mé strany několik postřehů, zejména z jednání podvýboru pro eGovernment a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji za pozornost.
Hezké odpoledne přeji, kolegyně, kolegové, s přednostním právem vystoupí pan ministr Bartoš.
A já samozřejmě jsem i dále k dispozici v této věci v dalších projednávání.
Děkuji, pane ministře, tedy zaznamenávám vaši omluvu do konce jednacího dne a zastoupí vás pan ministr Lipavský. Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Přihlášena je paní poslankyně Klára Dostálová, připraví se pan poslanec Ondřej Kolář. A ještě, než dám paní poslankyni slovo, přečtu omluvy. S přednostním právem vystoupí paní předsedkyně Schillerová.
Teď nevím, jestli tady zůstane, nebo ne, takže nebudu tím pádem dávat procedurální návrh, děkuji.
Děkuji, paní předsedkyně. Pan ministr Bartoš bude reagovat s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Samozřejmě hledám za sebe nástup na předávání těchto ocenění.
Děkuji, pane ministře, čili rušíte svoji omluvu a zůstáváte za stolkem zpravodajů. Nyní vystoupí paní poslankyně Klára Dostálová a připraví se pan poslanec Ondřej Kolář.
Kompromis tady máme, prosím, pojďme ho podpořit.
Nyní se hlásí s přednostním právem pan ministr Baxa.
Děkuji za slovo.
Dále je přihlášen pan poslanec Jáč do rozpravy a následovat bude pan poslanec Heller. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Heller je další přihlášený v rozpravě a připravit se už může pan poslanec Lacina.
Prosím, pane zpravodaji.
Co se týče vlastně posledního jednání našeho výboru pro veřejnou správu, tak tedy byla schválena samozřejmě procedura.
Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Oni se na to musí připravit. Oni samozřejmě jsou připraveni to udělat v maximálně rychlých krocích.
Nyní je na řadě se svým příspěvkem paní poslankyně Marie Pošarová. Jen konstatuji, že dále už není nikdo přihlášený do rozpravy.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že už tady bylo skoro všechno řečeno. Doporučuji tedy schválit pozměňovací návrhy, které byly předneseny, které výrazně uleví rozpočtům bytových družstev a zabrání dalšímu zdražování bydlení pro občany České republiky.
Není tomu tak, rozpravu tedy končím.
Nyní dva návrhy poslance Kolovratníka. Tady je stanovisko výboru nedoporučující. Ještě jednou zopakuji, hospodářský výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Výsledek: zamítnuto. A zahajuji tímto další bod Je omluven a bude zastupovat nebo za něj bude pan poslanec Marek Benda. Táži se pana navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pane ministře, pokud ano, děkuji, máte slovo.
Do Sněmovny byl odeslán v červnu a již prošel logicky prvním a druhým čtením, kde ho uváděl můj kolega, vládní kolega Šalomoun. A já bych chtěl moc poděkovat Sněmovně za bezproblémové projednávání, velmi konstruktivní projednávání, a to především projednávání, které proběhlo jak v zahraničním výboru, tak v ústavně-právním výboru. Já bych chtěl říct, že za Ministerstvo zahraničních věcí, za vládu tyto pozměňovací návrhy vítám. Děkuji těm, kteří se na tom podíleli, a považuji to za řekněme vylepšení té normy. To znamená, nemusíme ho vnímat pouze ve vztahu k Ukrajině. Také si dovolím zmínit, že ten zákon je plně v souladu s veškerými regulacemi Evropské unie, které už také znají nějaké sankční mechanismy, a tento rok jsme zažili bezprecedentní míru sankcí právě ze strany Evropské unie. Takže já bych chtěl ještě jednou moc poděkovat všem, kteří se podíleli na projednávání tohoto zákona ve Sněmovně, a věřím, že i nyní ve třetím čtení projde bez problémů.
Děkuji a tímto otevírám rozpravu, do které se - vidím - přihlásil pan Ondřej Lochman, pan poslanec Lochman. S přednostním právem chce vystoupit pan zpravodaj?
Děkuji, vážení kolegové. My ho velmi vítáme, vyplňuje chybějící část právní úpravy naší legislativy. Nemůžeme si stanovit sami svůj vlastní sankční seznam. Tedy za nás to velmi podporujeme a myslíme si, že je to právě příležitost pro Českou republiku, aby si sama rozhodovala v těchto věcech o tom seznamu a nemusela se spoléhat na mezinárodní orgány. Jsem velmi rád, že se povedlo ten zákon dotáhnout až sem. Nepodařilo se, nebyl předložen do Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane poslanče. Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Helena Válková.
Poměrně velkou roli - a já jsem zde několikrát zdůraznil slova "s dálkovým odečtem" - hraje i definice toho, co je považováno za dálkově odečitatelné měřidlo, přičemž Evropská komise ponechává definici na vůli každého národního státu. Je zde tedy prostor k vymezení pojmů tak, aby nepostihovala velké množství objektů, respektive subjektů, a poskytovatele služeb. My zejména nechceme, aby se tato povinnost vztahovala na ty subjekty, které to odečítají pochůzkově, pochůzkovým způsobem či jinak. Proto jsme se tady na to i v projednávání velmi zaměřili, jaká je definice dálkově odečitatelného měřidla. Transponovaná směrnice totiž předpokládá, že v této době již budou všude, kde je to možné a nákladově efektivní, instalovaná dálková odečitatelná měřidla, a tedy předpokládá, že to bude i v domech, kde bude docházet k měsíčnímu informování o spotřebě. Ukázalo se nicméně, že bychom tím zatěžovali zejména malá a vysoce samostatná SVJ. Proto tedy, až se budeme probírat těmi... s návrhem C1 bych vyhlásil nesouhlas, zatímco C2 ministerstvo skrze mě by podpořilo. To jsou osoby, které pro jiné osoby zajišťují zpravidla za nějakou úplatu snížení spotřeby energií nebo zvýšení energetické účinnosti a podobně. Cílem je zabránit tomu, že se nedoplatek nestane splatným, například když dojde k nějaké změně. My jsme tady uvedli třeba uvedení rodného příjmení ženy, která se během zúčtovacího období provdala, příjmení si změnila. Příklady vad, které mají a které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku, jsou pak obšírněji uvedeny v důvodové zprávě k tomuto návrhu. Uvedu tu genezi a díky za spolupráci na výboru pro veřejnou správu. Ten návrh spočívá v odložení povinnosti poskytovatele služeb informovat příjemce služeb o jeho spotřebě alespoň každý měsíc.
Děkuji paní zpravodajce. Všichni jsme slyšeli. Já bych vás poprosil, abyste nás prováděla celým hlasováním.
Legislativně technické úpravy nebyly načteny.
Tedy dávám hlasovat.
Jedná se o pozměňovací návrh výboru, který původně dal poslanec Stanislav Blaha. Hospodářský výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Výsledek: přijato.
Jsou to pozměňovací návrhy výboru, které podal pan poslanec Blaha. Návrh umožní servisní jízdy vozidel vyřazených z provozu na základě manipulačního provozu, a to ve prospěch dopravců, nejvýše v okruhu 100 kilometrů od provozovny. Hospodářský výbor doporučuje.
Výsledek: přijato.
Změny se týkají výhradně historických vozidel. Hospodářský výbor doporučuje. Hospodářský výbor: bez stanoviska.
Kdo je proti?
Hospodářský výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Výsledek: přijato.
Přejdeme na pozměňovací návrh C poslance Munzara, evidovaný v systému pod číslem 1193, vozidla vyvezená do zahraničí za účelem provedení zkušebních úkonů nebo přestavby budou mít prodlouženou dobu platnosti osvědčení o registraci vozidla ze 6 měsíců na 3 roky. Hospodářský výbor doporučuje.
Můžeme k dalšímu bodu.
Hospodářský výbor nedoporučuje.
Děkuji. Kdo je proti? Výsledek: zamítnuto. Můžeme k dalšímu.
Vypuštění podmínky platné technické prohlídky pro ukončení režimu vyřazení vozidla z provozu. Hospodářský výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování.
Hospodářský výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Výsledek: přijato.
Místo stávajících dvou dokladů, to je technického průkazu vozidla - laicky velký technický průkaz - a osvědčení o registraci vozidla - pro ostatní. malý techničák - bude vydáván pouze jediný doklad, a to osvědčení o registraci vozidla. Zase trošku přiblížím - malý techničák.
Budu opravdu číst takové ty asi nejzásadnější věci, se kterými oni se na nás obrací. Z jejich pohledu legislativní podoba předložená Poslanecké sněmovně, jakož i související aspekty, vyvolávají zásadní rizika pro zaměstnance, a to jak z hlediska samotného výkonu práce, tak i z hlediska jejich postavení a nároků. Jako termín zahájení činnosti DIA, 1. leden 2023, byl vytvořen umělý tlak na rychlé přijetí předkládaných změn. Tyto postřehy byly ze strany předkladatelů odmítány obecně s tím, že je berou na vědomí a vše se vyřeší. První z pracovních skupin se začaly scházet v měsíci květnu 2022, tedy měsíc po přijetí usnesení vlády. Některé skupiny, například matriky, se setkaly pouze jednou. Navrhovaný materiál byl předložen k projednání vládě se šesti rozpory. Pan ministr financí se zdržel hlasování. Není tedy překvapující, že výše popsaný proces vygeneroval významná rizika, obavy na straně zaměstnanců dotčených útvarů. navrhované změny nebyly projednány s odborovou organizací Ministerstva vnitra, nebylo jednáno o žádné změně kolektivní smlouvy a kolektivní dohody. V návrhu předloženém vládou není DIA zmíněna. Rovněž bylo ze strany vedení Ministerstva vnitra vyvráceno, že by některé benefity mohly být i nadále poskytovány delimitovaným zaměstnancům. Předchozí pokusy o oddělení eGovernmentu - například Úřad pro státní informační systém nebo Ministerstvo informatiky - se ukázaly jako neúspěšné. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které jsou z našeho pohledu zásadní, navrhují zaměstnanci, státní úředníci, aby byl návrh zákona zamítnut nebo vrácen zpět k diskuzi. A jenom poslední poznámka, 300 lidí a více už není malý úřad, to už je trošku větší úřad. Tak dávám návrh garančnímu výboru k novému projednání.